Kdo je pro? Konstatuji, že s doprovodným usnesením Sněmovna nevyslovila souhlas. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve středu 11. září po ukončení rozpravy. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, a posléze proceduru schválíme. Pane zpravodaji, malý okamžik. Dámy a pánové, ta procedura není úplně jednoduchá. Děkuji.
Zemědělský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných návrhů zákona v následujícím pořadí. Vzhledem k tomu, že během obecné rozpravy nezazněla žádná legislativně technická úprava, nebudeme hlasovat o žádné legislativně technické úpravě.
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.
Přihlásil se k nim mým jménem. Je to legislativně technická úprava. Stanovisko garančního výboru kladné.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Další návrh.
Stanovisko garančního výboru kladné.
Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Stanovisko hospodářského výboru kladné.
Kdo je proti?
Dále návrh F5, který mění podmínky pro možnost přímého uzavření smlouvy o veřejných službách tzv. přímým zadáním. Stanovisko garančního výboru je záporné.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Tímto se stal nehlasovatelným I5, který měl totožné znění. Stanovisko garančního výboru je záporné.
Pan ministr? Návrh byl zamítnut. Další návrh.
Návrh F7 - Feranec, Kolovratník - změna názvu SŽDC. Stanovisko garančního výboru v tomto případě bez stanoviska.
Děkuji vám. Prosím, pan poslanec Feri.
Děkuji.
Považuji to oznámení za bezprostřední.
Za tento návrh já osobně děkuji, protože jsem ho podporoval. Hospodářský výbor bez stanoviska.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Stanovisko hospodářského výboru je bez stanoviska.
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.
Stanovisko garančního výboru je kladné.
Návrh byl přijat.
Zjednodušení podmínek uznávání při posuzování a povolování technické způsobilosti historických vozidel. Stanovisko garančního výboru je kladné. Týká se onoho zde diskutovaného kácení dřevin.
Děkuji vám.
Nyní pozměňovací návrh Květy Matušovské je nehlasovatelný.
Návrh nebyl přijat.
My se snažíme, aby k tomu nemusely jít v uvozovkách dvakrát, i když se k tomu stejně dostanou. To je to, co ten vodoprávní orgán musí posoudit. To my asi tady nevymyslíme. Proto se ten vodoprávní orgán k tomu musí vyjadřovat. Ale orgány přírody a krajiny v zásadě tam, kde takováto stavba není možná, tak to v tom území prostě musí zastavit. Právě při projednávání územního plánu. Co je tam teoreticky možné, co doporučujeme a co nikoliv. Všichni víme, že nějaká ochota stavět rybníky a vodní tůně a podobně v České republice je minimální.
Nyní s faktickými poznámkami pan poslanec Zlesák, poté pan poslanec Kupka, pak mám nějaké přihlášky z místa. Prosím.
Vážení kolegové, já musím reagovat na poznámku o betonu jako stavař, který má vystudované vodní stavby.
Já vás přeruším, pane poslanče, pak vám přidám čas, a vyzval bych sněmovnu ke klidu, není slyšet!
Týká se to jak zemních prací a tak.
Já zkusím znovu jenom doplnit tu proceduru, aby bylo jasné, že z toho opravdu nevypadávají orgány státní správy, které posuzují ty záměry. V okamžiku, kdy se jedná o územní souhlas, tak jak zaznělo, je tam nezbytný soulad s příslušným územním plánem. Územní plány se v České republice schvalují poměrně komplikovaně a v jednotlivých fázích se k tomu vyjadřuje celá řada institucí. Včetně samozřejmě příslušných odborů životního prostředí. Bez toho žádný územní plán nikdo neschválí. A těch procesů kontroly je tam dokonce hned několik. Ten pozměňovací návrh zároveň přesně vykazuje, jaké typy a jaký rozsah těch dokumentů jsou třeba. My voláme obecně po tom, aby v České republice nebylo potřeba znovu a znovu opakovat zbytečné dokumenty a zbytečné papírování. Odstranit je. To je reálná snaha toho poslaneckého návrhu. A jsem přesvědčený o tom, že v těchto případech se nedopouštíme žádného překročení zájmu ochrany přírody. Protože ty jsou v celé řadě těch dalších nezbytných kroků, v těch krocích jsou prostě obsaženy.
Děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kalous.
On to tady říkal Karel Tureček - přeci to stavební řízení se integruje pod vodoprávní úřad, který je na obcích. A tím pádem je přeci ochrana životního prostředí naprosto zaručena.
Také děkuji. Znovu vyzvu sněmovnu ke klidu! Prosím.
Tak tady je potřeba sladit to s vyjádřením pana ministra životního prostředí a všech náměstků, kteří byli na projednávání na výboru životního prostředí, kteří všichni potvrzovali, že pokud nebudou vráceny do hry orgány ochrany přírody, tak budou škody a padnou pokuty. Takže skutečně je potřeba, aby bylo mluveno jedním hlasem. Nám to vždycky bylo znovu opakováno, že to tak je. Že to riziko je a že tento návrh ty investory postaví do velmi těžko řešitelné situace.
Děkuji a to jsou v tuto chvíli všechny faktické poznámky. Mám tady nějaké přihlášky z místa. Hlásil se mi pan ministr Toman, nevím, jestli chce uplatnit přednostní právo. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já bych jenom chtěl velice krátce říct, proč vlastně náš klub tento zákon podporuje. Nicméně na druhou stranu bych vyzval potom i k úpravě dalších zákonných norem, které řeší úplně ta nejmenší vodní díla, kde neustále, pokud si uděláte i pomalu malý výkop na -
Není tu slyšet. Prosím, poslouchejte se! Pokud chcete řešit něco jiného, řešte to mimo sál!
Proto k této normě máme kladné stanovisko, ale zároveň i k těm pozměňovacím návrhům, protože opravdu jak velikosti, tak i určitě vyjadřování se různých orgánů k těmto plochám by bylo vhodné zachovat. Děkuji za pozornost.
Stanovisko garančního výboru negativní.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Stanovisko hospodářského výboru negativní.
Kdo je proti? Děkuji vám.
Nyní návrh G6, který upřesňuje předmět podnikání Českých drah.
Pan ministr? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Přehlédl jsem. Děkuji za to. Takže prosím toto ještě nehlasovat. A stanovisko garančního výboru je nesouhlasné.
Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Týká se licence strojvedoucího.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Je to ta část návrhu, který Květa Matušovská nestahovala. Stanovisko hospodářského výboru je nedoporučující.
Ale to je staženo.
Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Tak nyní poslední dva pozměňovací návrhy. Jsou pod písm.
Kdo je proti? Děkuji vám.
Ale mohu říci, je velmi důležitý pro příští rok, kdy řeší přechodné období po vypršení lhůty pro přijetí technické novely tohoto zákona, kterou do června nestihneme, a my bychom neměli jak přijímat do provozu nová vozidla. Stanovisko hospodářského výboru je kladné.
Kdo je proti? Děkuji vám. V tom případě můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku. Děkuji vám.
A co se týče příštího roku, tak jsou možné čtyři možnosti: zase že bude větší sucho, že bude menší, nebo že vůbec nebude a tak dále.
Děkuji za tuto poznámku a nyní tedy pan ministr Toman se již vůbec nehlásí do rozpravy.
Já za to chci poděkovat, za tu snahu, nicméně jestli dovolíte, tak pár slov. To je za druhé. Za třetí, jak se ptal pan poslanec Klaus. Takže není se o čem bavit. A prosím pěkně, neříkejte, že to způsobí nedostatek vody v krajině, tyto nádrže. Ten beton tam vůbec být nemusí, říkal to tady nějaký předřečník, může to být zemina, může to být dřevo, může to být cokoliv dalšího.
Také děkuji a v tuto chvíli mám z místa přihlášku pana poslance Profanta do rozpravy.
Mou podporu rozhodně tento zákon nemá. My tady zjednodušujeme nějaký proces nějaké stavby. Ministerstvo pro místní rozvoj nám slibuje novelu stavebního zákona. To, co zatím předložilo, je docela katastrofa, a já si myslím, že zvlášť když jsou předkladatelé z koaličních stran, tak by radši mohli zapracovat na tom, aby opravdu stavební řízení v České republice bylo přívětivé pro všechny. Tím neříkám, aby byla vyškrtána stanoviska, ale aby to fungovalo lépe než dnes, a to se tady tedy neděje. Cílem tohoto návrhu je tedy zadržování vody v krajině. Zadržování vody v krajině je velmi komplexní proces, skládající se z toho, jaké máme rostliny, jaké máme zemědělství, jak kvalitní je daná voda, a všechno tohle, a to se tady neřeší, nejspíš proto, že to spravuje Ministerstvo zemědělství, a to se stará o to, abychom měli co nejvíc polí postříkaných chemií.
Pane poslanče, já vás přeruším a vyzvu vaše kolegy ke klidu opět.
Mě by zajímalo, z čeho tohle vychází. Takže já se naopak domnívám, že to betonové stavby budou, na výboru mi to také nikdo nevyvrátil, i když jsem se tam na to ptal opakovaně. A v neposlední řadě, co tu už zaznělo od kolegyně Fialové, od pana ministra životního prostředí, ta nejistota pokut, to je velmi nebezpečné. To zase pak tady budeme látat po nějakých televizních reportážích, až někdo dostane pokutu. On sice udělá - v uvozovkách - všechno správně, ale zjistí se, že tam byl problém, který on nemohl vědět, nemohl se na to doptat.
Opět vyzvu vaše kolegy ke klidu. Hladina hluku v sále nám nepříjemně stoupá.
To je díra v zemi a v ní je voda. Zvedněte prosím své pozadí od počítače, vezměte kolo, vyjeďte do přírody do jižních Čech a podívejte se, jak vypadají rybníky, a pak nám tady nemluvte o betonu.
Děkuji také a prosím paní poslankyni Langšádlovou, která se přihlásila s faktickou poznámkou. Prosím. A prosím klid.
Já se velmi omlouvám, přece jenom jsem se musela rozpomenout na své kdysi vzdělání v této oblasti. Není to jenom díra v zemi a v té je voda. Je tam nějaká hráz, jsou tam zařízení toho rybníku.
Děkuji. A nyní pan poslanec Válek s faktickou poznámkou. Pane předsedo, plánujete využít přednostní právo k čemu nebo k rozpravě? Protože pan poslanec Válek má faktickou poznámku.
Já jsem jenom chtěl strašně poděkovat prostřednictvím pana předsedajícího kolegovi za poučení. Já jsem si doposud myslel, že díra v zemi naplněná vodou je kaluž.
Děkuji a nyní tedy s přednostním právem pan předseda Michálek.
Děkuji za slovo. Myslím si, že to v tom vystoupení nezaznělo a že předsedající měl tuto skutečnost připomenout.
V tuto chvíli nemám dalších faktických... mám dalších faktických poznámek. Prosím pana poslance Plzáka, opět s faktickou poznámkou.
Jenom krátce.
Chtěl bych vás tedy všechny prosím v tuto chvíli volat k věci a k projednávanému zákonu ještě.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem teda kluk z vesnice, takže u nás v Cholticích máme celou řadu rybníků. Nicméně použil jsem i ten internet a jen zběžně jsem narazil na rybník Labuť, který má betonové opevnění břehů. Takže i u rybníků se běžně používá beton.
Nemá. V tom případě zpravodaj Čižinský za výbor pro životní prostředí, jestli má zájem o závěrečné slovo. A pan poslanec Tureček za svůj výbor - také nemá zájem.
Tím bychom se vypořádali, až na výjimku A10, ta bude nakonec, s usnesením zemědělského výboru a přešli bychom na usnesení výboru pro životní prostředí. Je navrženo hlasovat je jedním hlasováním. Ten bychom hlasovali jedním hlasováním. Opět bychom hlasovali jedním hlasováním.